Vlastník již vyvlastněného pozemku podal žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě proti vyvlastnění, kde nesouhlasí s výší náhrady a rovněž s cenou za znalecký posudek. Bez předmětného úseku nelze stavbu zprovoznit. V části stavby, kde již bylo majetkoprávní vypořádání dokončeno, požádali vlastníci o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemky stavby. Ředitelství silnic a dálnic tato věcná břemena zapsal. Třetí nejschůdnější varianta je zajištění práva chůze a jízdy vybudováním lávky v uvedené lokalitě. Tato lávka už v projektu původně byla a je pro ni územní rozhodnutí. Takže závěrem chci říct, že zcela jistě dojde k posunu termínu zprovoznění stavby a konkrétní délka posunu závisí na rychlosti vyřešení obou zmíněných problémů, to znamená soudního řízení a záležitosti vybudování lávky.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, při projednávání tisku 57 v prvním čtení zazněla ve vašem závěrečném slově informace, že existuje kalkulace nákladů na odstranění munice z pozemků vojenského výcvikového prostoru Brdy, jejichž výši jsem v důvodové zprávě předloženého návrhu zákona nenašel. Kromě našich vojáků zde cvičili také Němci, Rusové či příslušníci armád Varšavské smlouvy a později i NATO. Všichni v prostoru zanechali velké množství munice, která je z velké části stále funkční a může ohrozit zdraví a životy lidí. Tato nevybuchlá munice se nenachází jen na cílových plochách, které jsou jí doslova zamořeny, ale i v dalších částech újezdu. Dokonce i podél komunikací a lesních cest. Budoucím návštěvníkům hrozí bezprostřední nebezpečí, pokud na tuto munici narazí a budou s ní neodborně manipulovat. Nyní mi dovolte položit dvě otázky. Jaká je výše nákladů pro armádu na vyčištění vojenského výcvikového prostoru Brdy od munice? Druhá - jaký bude časový harmonogram pro jeho provedení? Děkuji za vaši písemnou odpověď.
Děkuji panu poslanci, to se dnes bohužel nedozví, až z písemné odpovědi, jak sám naznačil. Prosím, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Karel Šidlo, opět.
Vážený pane nepřítomný ministře, 19. března 2014 jsem vás písemně žádal o krátké setkání ve věci pomoci jednomu z těch, který za naši vlast bojoval v několika zemích světa a hájil naším jménem demokracii i životy místních obyvatel. Bohužel jsem od vás dodnes nedostal žádnou odpověď po dvou měsících.
Opět žádám pana ministra Brabce, aby za vládu přednesl úvodní slovo. Prosím, pane ministře.
Děkuji vám. Za tímto účelem proběhne jednorázové porovnání údajů o osobách, u nichž je uveden údaj o občanství ČSFR, s evidencí obyvatel druhého státu. Česká republika totiž rodná čísla přidělená před tímto datem ve Slovenské republice již uznává. Smlouva také umožní poskytování údajů z evidencí obyvatel pro potřeby vyhledávání vlastníků nemovitostí orgánům státní správy a samosprávy. Podrobnosti realizace spolupráce podle smlouvy stanoví prováděcí protokol. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministru Brabcovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rostislav Vyzula. Pane zpravodaji, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v podstatě vše bylo řečeno. Jenom na doplnění je zajímavá tato informace. Vzhledem k uvedeným okolnostem doporučuji schválit tento vládní návrh.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Děkuji, nikdo se nehlásí. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Má někdo jiný návrh kromě zahraničního výboru? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 178 z přítomných 130 pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr životního prostředí Brabec, a žádám zároveň pana poslance Šarapatku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji. Je možné, že budu vystupovat i za některé další ministry. Protokol je prvním závazným mezinárodním dokumentem, který obsahuje jak jasnou definici obchodování s lidmi, tak i výčet konkrétních opatření, jež mají smluvní strany přijmout za účelem boje proti této trestné činnosti. Zároveň protokol obsahuje opatření k zajištění pomoci obětem obchodování a jejich právní ochrany.
Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, slyšeli jsme vládní návrh. Doporučuji tento návrh ke schválení a současně navrhuji, aby byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o nějaké závěrečné slovo - pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak. Nikoho nevidím. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Pokračovat budeme bodem číslo 44, kterým je
Děkuji vám.
Musíme od toho ale odečíst právě ředitele, protože vycházíme i z toho průměrného platu včetně ředitelů.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedo, už pouze opravdu v krátkosti. Máme k tomu i celou výroční ročenku, kde je to opravdu popsáno velmi podrobně.
Nyní tedy pan poslanec Seďa interpeluje pana ministra Stropnického ve věci průzkumného radarového čidla RVR. Prosím.
Děkuji, pane předsedo. Podle náčelníka Generálního štábu je toto čidlo plně kompatibilní s našimi partnery z NATO. Informace o nákupu potřebných radarových čidel by byla v pořádku, pokud by tam nebylo několik čertových kopýtek. Pane ministře, pokud jsou mé informace správné, pak tolik mediálně vychvalované čidlo je na dvě věci. Podotýkám, že tyto dotazovače jsou americké provenience, byly zaplaceny, ale nebyly dodány. Údajně se tyto kryptomoduly již nevyrábějí a dokonce za ně neexistuje náhrada. Takže pokud se potvrdí tyto informace, může si armáda dotazovače strčit za klobouk. Pane ministře, nechtěl jsem od vás tady a teď odpověď, ale prosím, prověřte si tyto informace.
Paní poslankyně Havlová, interpelace na pana ministra Brabce ve věci novely zákona o elektroodpadech.
Pane předsedo, děkuji za slovo. Nebo za druhé - sbírat a zpracovávat elektroodpad by směly pouze ty subjekty, se kterými by provozovatelé kolektivních systémů uzavřeli smlouvy. Bylo by tak tím zamezeno vzniku konkurenčních kolektivních systémů, které by mohly pozitivně ovlivnit výši vybíraných recyklačních poplatků, úroveň sběru a kvalitu recyklace. Recyklace je přitom většinou samofinancována. Zpracovatelé za elektroodpady -
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Samozřejmě vím, znám ty připomínky, které jste vznesla, protože my jsme zavaleni celou řadou dopisů různých lobbistických organizací, a to říkám ne v negativním smyslu toho slova, protože samozřejmě je celá řada organizací, která lobbuje za různé zájmy.
Děkuji za slovo. Ani ne tak doplňující otázku jako připomenutí jedné věci. Já jsem se snažil v té interpelaci, pane ministře, upozornit na jednu zásadní věc. Hovoříme o obchvatu Babylonu.
S další interpelací prosím pana poslance Stanislava Polčáka, který bude interpelovat pana ministra Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče.
Myslím, že tu demonstraci nelze shazovat tak, jak to učinil zde pan ministr. Jeho odvolání totiž nebylo podle mého pevného přesvědčení srozumitelně a především přesvědčivě vysvětleno. Takové nekonkrétní vysvětlení se mi však nejeví jako postačující a u veřejnosti může vyvolávat oprávněné pochybnosti o skutečných motivech vašeho kroku, tím spíš, že od starostů šumavských obcí vím - byl jsem s nimi v minulém týdnu -, že s prací a přístupem pana Mánka byli velmi spokojeni. Považovali jej za člověka na svém místě. Proto vás prosím, abyste to vysvětlení podal tedy alespoň dodatečně.
Děkuji panu poslanci a prosím pana ministra o jeho odpověď.
Pan Mánek v některých svých rozhodnutích nerespektoval zákon. To je pro mne dost zásadní důvod na odvolání. Zopakuji to znovu. Bylo to několik rozhodnutí ohledně černých staveb v rámci národního parku, opět proti zákonu. Takže já si myslím, že těch důvodů bylo celkem dost. Když jsem vedl poměrně stejně velkou firmu, jako je dneska ministerstvo, a vždycky když jsem dělal personální změny, tak jsem tyto věci měl velmi rozmyšlené. Já odmítám tvrzení, že blaho Národního parku Šumava a Šumavy jako takové rovná se jedna osoba. Věřte, že tomu tak určitě není. Je to rozehrávaná hra určité skupiny lidí. Ta skupina lidí je navázána hodně na ODS. Vlastně i pan Mánek byl členem ODS, ale věřte mi, že ani náhodou to nebyla ideologizace té věci. Já mám i jiné členy ODS a jiných politických stran, kteří jsou v různých resortních organizacích, a nikdy jsem to neřešil a řešit nebudu. To mi věřte. Ta pochybení byla opravdu manažerská a měli jsme zásadně rozlišné názory na věci, které já považuji za zásadní i z hlediska loajality k vedení. My jsme si s panem Mánkem řekli, že budeme velmi korektně dodržovat nějaké dohody, řekli jsme si některé věci. My teď znovu prověřujeme některé projekty. Já jsem mu slíbil a on slíbil mně, že mediálně na sebe nebudeme střílet. Já jsem mu to slíbil a já to dodržuji.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji, pane ministře, za to poměrně konkrétní vyjádření i osvětlení těch důvodů. To není jenom o vaší důvěře k tomu vedení, ale také o tom, že ti lidé působí v určitých vztazích v určitém území.
Prosím o doplňující odpověď pana ministra.
To neodpovídá základní politické kultuře. Ale není pro nás dost dobře možné z jedné české instituce do druhé norské doručovat doporučení, co oni mají dělat.
Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Pane ministře, já jsem nezpochybňoval výroky norských soudů, mně se jenom nelíbila taková trochu vyhýbavá odpověď Ministerstva zahraničních věcí. To bylo všechno, co jsem kritizoval.
Nyní paní poslankyně Jitka Chalánková se svým vystoupením.
Začala jsem svou řeč tím, že nakonec odpověď pana ministra zahraničních věcí byla ze všech odpovědí ostatních nejvstřícnější. Opakuji, že případ je skutečně atypický, a proto jsem žádala o vyvinutí možného diplomatického tlaku. Jejich jazykem norština je, protože matka má zakázáno se svými dětmi česky hovořit. Otázku toho, že Norsko není signatářem Haagské úmluvy, také zmíním v reakci na odpověď paní ministryně Válkové a vysvětlím, v čem je komplikace v tomto případě.
Ano, děkuji. To je procedurální návrh, který můžeme rozhodnout bez rozpravy. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Já jsem to nechal hlasovat jedním hlasováním, ale podotýkám, že to je postup mírně nestandardní, protože jde o stejnou věc na tři ministry.
Já nemám aktuální informace, nemohu mluvit za Ministerstvo vnitra, nevím, do jaké míry tyto informace shromažďují nebo už shromáždily.
Pan poslanec si nepřeje položit doplňující otázku, tím tedy tato interpelace končí. Dalším bude pan poslanec Hovorka, který interpeluje pana ministra Němečka ve věci Nemocnice Na Homolce. Pan ministr Němeček je omluven.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já jsem nevěděl, že pan ministr je omluven, přesto si dovolím přečíst svoji interpelaci. A chtěl bych také zjistit, kdo na ministerstvu byl zodpovědný za kontrolu hospodaření této nemocnice v době před vámi i v současné době a jakým způsobem se projevilo a osvědčilo fungování dceřiných společností Nemocnice Na Homolce.
Děkuji, pane poslanče.
Vážený pane ministře, s politováním musím konstatovat, že harmonogram přijímání nového služebního zákona je nastaven tak nešťastným způsobem, že výsledkem bohužel nemůže být kvalitní právní předpis. Čeká se na komplexní pozměňovací návrh, který vzniká pod vaším vedením. Přitom podle harmonogramu, který přijala vláda toto pondělí, se předpokládá, že by návrh ve znění komplexního pozměňovacího návrhu měla Poslanecká sněmovna už v červnu schválit. A já se ptám: Považujete jako ministr pro legislativu tento zbrklý a neprofesionální způsob přijímání tak významné legislativy za případný? Děkuji za odpověď.
To doopravdy možná není úplně ten nejšťastnější a nejstandardnější způsob, ale jak jsem naznačil, snažíme se maximálně zajistit kvalitu. Proto při Úřadu vlády byla vytvořena legislativní skupina z řad legislativců jak Úřadu vlády, tak Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra a tato skupina legislativců dbá na to, aby ten návrh byl v patřičné kvalitě a aby jakékoliv případné vady byly pokud možno odstraněny. Uvědomujeme si, že tuto věc projednáváme pod určitým časovým tlakem, protože kromě toho, že potřebujeme kvalitní služební zákon pro naše vnitřní potřeby, že to je v našem zájmu obecně, tak rovněž schválení a implementace služebního zákona nejpozději k 1. lednu příštího roku je také jednou ze dvou hlavních kondicionalit pro čerpání evropských dotací. S ohledem na to vláda stanovila ambiciózní harmonogram, který, jak už jsem zmínil, počítá do konce května s předložením komplexního pozměňovacího návrhu a do konce června s projednáním v Poslanecké sněmovně a samozřejmě během dalších 30 dnů od postoupení Senátu, jak Ústava stanoví, v Senátu. Proto tedy v tomto čase, jak jsem říkal, poskytneme maximální legislativní podporu.
Já osobně mohu dosvědčit, že když pan ministr udělá chybu, tak ji přizná. S další interpelací je připraven pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Milana Chovance. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Pane poslanče, vaše sólo.
Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Já to trošku zjednoduším. Dost interpelací bylo na Martina Stropnického a i na Milana Chovance.
Děkuji panu poslanci Václavu Klučkovi. Konstatuji tedy, že jsme ukončili projednávání ústních interpelací. Končím dnešní jednací den Poslanecké sněmovny a končím 8. schůzi Poslanecké sněmovny.
V tom si myslím, že žádnou jistotu toho, že bych postupoval správně, nemám. Poměrně snadno si představím, pokud nebudu rovnou nasazovat psí hlavu tomu norskému soudu, že on zřejmě jedná s daleko větším množství informací, než v té kauze můžeme postupovat my. Takže tolik k tomuhle obtížnému případu, ale asi jsem paní poslankyni Chalánkovou moc neuspokojil. Ale pokud bych zjistil, v čem je tedy ten nedostatek, tak bych ho rád napravil.
Já mám pana poslance Váchu s faktickou poznámkou a pana poslance Kučeru s faktickou poznámkou. Čili pan poslanec Vácha je první k faktické poznámce přihlášen. Pane poslanče, máte čas ke své faktické poznámce.
Pane předsedající, dámy a pánové, tak tohle byl výstup ministra zahraničí České republiky... V Norsku jsou zadržováni čeští občané! Tři roky maminka nemůže vidět svoje dítě. Tři roky je jí dovoleno vidět svoje dítě jenom dvakrát za rok, nesmí vyjádřit žádné city, nesmí s nimi mluvit česky! A tohle byla odpověď ministra zahraničí České republiky! Já vidím funkci státu také jako ochranu občanů České republiky a ochranu nejen uvnitř České republiky, ale i vně. A pak mám ještě jednu poznámku k celé sněmovně.
My jsme slyšeli slova šéfa české diplomacie. Já si myslím, že tímto projevem dal pan ministr Zaorálek nový rozměr české diplomacii. Já si myslím, že jako diplomat má podstatně větší možnosti a nástroje, než jsou běžné úřednické postupy. Ta zpráva, kterou vyslal šéf české diplomacie, je pro mě velice děsivá.
Děkuji panu poslanci za dodržení času. A ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Adámek a poté pan ministr zahraničních věcí.
Dobré ráno, kolegové, kolegyně. Mě při poslouchání této smutné historie napadají pouze dvě věci. Budu velmi krátký. Jestliže tady máme dneska nový rozměr, chci se zeptat: Ten správný rozměr, který tady byl do loňského roku, jak to vyřešil? Bylo by to asi tak v pořádku?
Dneska je situace taková, že bohužel kvalitu nikdo nehlídá a doplácejí na to policisté. A to všechno je ke škodě lidí, kteří pracují pro Policii České republiky. Takže doufám, že ve věci bude zjednána náprava a že se učiní systémové kroky, aby takovéto věci se neopakovaly jenom v zakázkách na obuv, ale na veškerou výstroj pro Policii České republiky.